Jsou to věci, které žádným způsobem nesouvisí s činností vlády České republiky. To, co tam je, tak je samozřejmě věc, která se dotýká přímo podnikatelských aktivit, přímo či nepřímo podnikatelských aktivit ministra financí a místopředsedy vlády. Já myslím, že je potřeba vyčkat na výsledek šetření police, na výsledek postupu státního zastupitelství, protože pokud vím, tak tady zatím žádné konkrétní výsledky nejsou, které by byly mediálně známy. A pokud jde o otázku šetření Evropské unie, i tady podle mého názoru je potřeba počkat na to, až budou konkrétní závěry. V tuto chvíli se pohybujeme v rovině podezření, v tuto chvíli se pohybujeme v rovině spekulací. To je samozřejmě věc, která může být předmětem i politické debaty i tady na interpelacích, ale z hlediska mého postupu jako předsedy vlády a z hlediska mého postupu jako předsedy sociální demokracie chtěl bych vycházet z faktů a chtěl bych vycházet ze zjištění, která budou buď ověřena policií, státním zastupitelstvím, nebo budou ověřena orgány ze strany Evropské unie, které rovněž provádí nezávislé vyšetření celé věci.
I přesto, že už se tady o tom tématu hovořilo, tak si přesto dovolím svůj dotaz přednést. Vážený pane premiére, Energetický regulační úřad připravil novou tarifní strukturu v elektroenergetice. Zastávám názor, že by prostřednictvím poplatků za energie nemělo docházet k přerozdělení finančních prostředků od chudých k bohatým, od úsporných domácností k velkospotřebitelům. Domnívám se, že nový systém vyúčtování spolu s důchodci, chataři a chalupáři poškodí také ty domácnosti, které usilují o nízkou spotřebu energií. Jejich motivací vždy nemusí být pouze snaha ušetřit, ale také ohleduplnost k životnímu prostředí. Vysoké paušální výdaje mají domácnosti platit bez ohledu na to, kolik energie spotřebují, včetně mezní situace, kdy neodebírají žádnou energii. Nedává pak smysl elektřinou šetřit. Pane premiére, chtěl bych se vás zeptat, jaký je postoj vás a vaší vlády k tomuto návrhu.
Jaká byla kritéria hodnoticí komise? Například i naše žádost. Jaké byly náklady mzdové a osobní vítězných uchazečů v celých částkách?
Pan ministr zahraničí jistě odpoví v zákonné lhůtě.
Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátila ve věci situace obcí v bezprostředním okolí zrušených či zmenšených vojenských újezdů. O co mi jde především? Vládní návrh tohoto zákona nikterak nepočítal s navýšením příjmů dotčených obcí, které je potřeba v souvislosti s touto mimořádnou situací vynaložit. Až sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil v rámci projednávání, aby alespoň nové obce získaly v letech 2016 a 2017 dvojnásobek daňových příjmů z rozpočtového určení daní. Ráda bych se zeptala, z jakých úvah vláda při přípravě tohoto návrhu vycházela a proč nezohlednila zvýšené potřeby jak nových, tak rozšířených samospráv. A především, co plánuje pro obce, kterým v důsledku rozšíření vznikají nemalé náklady, udělat? Myslím, že prostor v tomto směru by mohlo mít speciálně i Ministerstvo vnitra, zejména pokud jde o například problematika požární ochrany. Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, jistě pan ministr odpoví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený nepřítomný pane ministře, interpeluji vás ve věci pravděpodobného dotačního podvodu, kvůli kterému vaši firmu vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům, OLAF. Je velmi zajímavé, jak stále tvrdíte, že je třeba narovnávat podnikatelské prostředí, a sám čerpáte dotace, na které jste ani neměl nárok. Dodatečné uhrazení těchto 50 milionů, které možná plánujete, vás v dané kauze nevyviňuje. Dotace měla být použita na podporu cestovního ruchu. Ubytováváte tam nějaké turisty, či nikoliv? Dále mě zajímá, proč vaše firma žádala o dotaci, která patří malým a středním podnikům, když hlásáte, že Agrofert je velká firma a kolik financí odvádí na daních. Je to mnohem více, než jste odvedl na daních. Prosím tedy o objasnění, jak je to s těmi dotacemi, co o tom víte. Jedná se už totiž o druhý případ, kvůli kterému se OLAF motá kolem vašich firem. Děkuji za pozornost.
Dostáváme se k interpelaci číslo 32 pana poslance Petra Bendla na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Tentokrát nepůjde o vodu, ale o honitby.
Ano, máte pravdu, pane předsedající. Pane ministře, obracím se na vás ohledně převodu lesních pozemků na střední lesnické školy.
Slovo má ministr zemědělství.
Počet absolventů těchto škol dnes už převyšuje potřeby celého sektoru, to je potřeba si říci. Tady nemám problém toto usnesení vlády naplnit. Takže tady to jsou mé určité obavy, které já vznáším k tomu celému procesu. Takže tady musím říct, že ty nádoby jsou částečně spojené, ale my nemůžeme garantovat převodem vlastních pozemků to, že škola bude mít v budoucnu honitbu. A ty mé obavy, které jsem tady vyslovil, jsou opravdu na základě čistých racionálních argumentů, řeči čísel a toho, jak já i vnímám reakce odborníků, kteří se věnují lesnímu školství po dlouhé roky. Takže to je celé.
Děkuji panu ministru zemědělství. Pan poslanec Petr Bendl se chystá na doplňující otázku.
Když říkáte, že jste mírně skeptický, nebo nepamatuji si přesně ten výraz, považuji to za chybu. Protože stát by o nic nepřišel. Ani kraj, ani škola případně. Myslím si, že jestli chcete jít tímto směrem, že to je pro lesnictví jako takové chyba.
Zeptám se pana poslance, zda si přeje položit dotaz.
Děkuji za slovo. My jsme měli na jednání výboru pro veřejnou správu v této věci debatu.
V tom s vámi souhlasím. A to, co mohu říci, je, že nás čeká druhé čtení návrhu zákona. Ano, pojďme ten návrh schválit v takové podobě, která bude vyvážená a která bude spravedlivá vůči všem.
Děkuji a prosím pana poslance Josefa Nekla, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás s dotazem, který trápí nejednoho našeho spoluobčana. Jde o neochotu a liknavost při vypořádání pracovních úrazů a náhrady ušlého výdělku. Nedávno jsem o tom viděl pořad v televizi a se stejným problémem jsem se setkal i ve svém volebním obvodě. Zaměstnanec soukromé firmy působící v oblasti opravy stavebních železničních vozidel utrpěl 5. ledna 2010 pracovní úraz, na základě kterého byl druhý den operován. Okresní soud rozhodl ve prospěch zaměstnance. A hra začíná znovu. Proč zcela jasná záležitost se vleče šestým rokem? Je třeba najít cestu k právní ochraně postiženého zaměstnance.
Prosím pana předsedu vlády.
V případě, že zaměstnanec nesouhlasí se zaměstnavatelem, může podat žalobu k soudu. V případě, že zaměstnavatel ten pracovní úraz uzná, dochází k jeho odškodnění. V některých případech se stává, že tyto pojišťovny nechtějí pracovní úraz uznat, ačkoli k tomu nemají žádné oprávnění. Tento systém byl v minulých letech často kritizován. Bohužel nedošlo zatím k tomu, aby tady byl tento systém jasně definován pro příští období. My jsem o tom začali debatu v rámci vládní koalice. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo analytický materiál, kde navrhlo několik variant možného vývoje systému úrazového pojištění v České republice. To znamená, máme tady systém obecných soudů.
Děkuji, pane předsedo vlády, za vaši odpověď. Je vidět, že se nějaké ledy pohnou. To teď asi tady nevyřešíme.
Prosím tedy paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Ivan Adamec.
Vážený pane premiére, dovolte mi, abych se na vás obrátila s interpelací ve věci vylidňování venkova. Já tento jev, jeho kvalitativní i kvantitativní rozměr považuji za závažný, a myslím, že je potřeba mu čelit. Některé kroky této vlády ve mně vyvolávají obavu, zda můj názor vláda sdílí. Ať již to byla redukce počtu finančních úřadů, která se řešila loni v létě, neřešený nedostatek lékařů ve venkovských oblastech nebo třeba z poslední doby neschopnost čerpat 14 mld. na zrychlení internetového připojení, které by pomohlo v první řadě venkovským oblastem. Všechny tyto problémy rozhodně nenapomáhají tomu, aby lidé chtěli na venkově zůstat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane vicepremiére, když jste nastupoval do pozice vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace, měl jste pověst čestného muže. Tato pověst během volby kandidáta na předsedu Technologické agentury České republiky značně utrpěla. Podle tisku nesla tato volba řadu prvků pletichy. Návrh mohly podat fyzické a právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi. Členové rady podle vlastního vyjádření nedostali k volbě úplnou dokumentaci. Když ve volbě dostal pan Pavel Komárek osm hlasů, stejný počet hlasů jako paní Bízková, předseda se přiklonil na stranu jednoho z nich, a to pana Pavla Komárka, který byl zvolen, a tím pádem ovšem on nekandidoval na předsedu, takže Petr Očko, druhý kandidát se stal automatickým kandidátem na předsedu. Na dotaz novinářů na tiskové konferenci pan Petr Očko prohlásil, že ho navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace malého a středního podnikání. Pokud tomu tak je, vzniká nejistota, zda byl navržen oprávněnými navrhovateli. Požádal jste pana předsedu vlády, aby byla udělena výjimka, a materiál nebyl předložen do meziresortního připomínkového řízení a zároveň byl projednán na vládě bez rozpravy. Materiál vždy prošel meziresortním připomínkovým řízením. Kdo byl v tomto termínu navržen? A proč jste nepostupoval standardně a nedal materiál k připomínkování meziresortnímu řízení?
Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.
Postup byl zcela podle všech jednacích materiálů, které jsou schváleny a byly zcela standardní. Co se týká prodloužení termínu, o něm rozhodlo předsednictvo Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Prodloužen byl proto, aby byla možnost dát ještě další kandidáty. Počet nominací, nebo kdo koho nominuje, je jistě zajímavé, ale to není soutěž krásy a nevyhrává se na body podle toho, kolik vás kdo kandiduje. Ta dokumentace je veřejná a byla k dispozici. Životopisy jsou podle mne zásadní a zásadní je i koncepce. V prvním kole paní Bízková dostala pouze šest hlasů, pan Komárek osm. To bylo třeba, když byla národní cena Česká hlava, profesor Hilský. Není to nic nestandardního, děje se to běžně. Výjimka z meziresortu byla jednoduchá. Je to na návrh RVVI a nejsem si jistý, jestli u České hlavy jsme to dávali do meziresortu, to nevím. Mně to není moc jasné. Je to nominace, kterou schválila rada vlády podle zákona, a co tam chcete rozporovat? To mi není úplně jasné. Podle mých podkladů vše proběhlo standardně. To znamená, že nominovat mohla fyzická i právnická osoba zabývající se vědou a výzkumem. Nevidím v tom žádný problém.
Ministerstvo průmyslu je organizační složka státu. Je to určitá arogance, vůči které vystupujete k těm organizacím, a byly jich desítky, které nominovaly paní Bízkovou. A ještě jednu doplňující otázku. Tady se volí člověk, který má vést řadu let instituci výzkumnou.
Ale nejsem právník. Já jen říkám, že to není důvod, proč podle toho někoho zvolit. Za to já nemohu, že nezískal nikdo druhý do předsednictva nadpoloviční počet hlasů. Takže v tomhle nevidím nic. Ale pokud budeme soutěžit v tom, kolik institucí koho navrhne, tak nemusí žádná tajná volba být a udělejme to jenom podle toho, jak se to sejde. Určitě to byl pan Očko. Takže minimálně jedna přišla až po termínu, to znamená, nebyla to jediná nominace.
Děkuji panu ministrovi. Interpelace končí.
Za druhé, aby se soustředěně řešily problémy, které dlouhodobě dopadají právě na venkovské obyvatelstvo, jako je nedostatek lékařů. A za třetí, aby se maximálně využívaly možnosti, jak venkov ekonomicky posílit, jako například rozšířením rychlého internetového připojení. Děkuji za odpověď.
Musím říci, že jsem nesouhlasil s tím, když se v minulosti dělaly jakékoliv reformy státní správy, které nerespektovaly přirozenou spádovost a nerespektovaly to, jak se strukturovala samospráva v naší zemi. Proto se mi také nelíbil ten záměr na rušení finančních úřadů, protože to už zasahovalo i do této struktury, a jsem rád, že jsme se alespoň dohodli na určitém kompromisu, kdy v těch místech, kde působily finanční úřady, by měla být zachována kontaktní místa pro vyřizování těch nejčastějších daňových problémů. Ale nejde jenom o tu strukturu státní správy. Musíme si přiznat, že na kraje přešla ta infrastruktura už hodně zanedbaná, protože v 90. letech se do dvojek a trojek a oprav mostů příliš neinvestovalo. Tady chci poděkovat i parlamentu, protože si myslím, že se podařilo společně nastavit způsob úhrady ztráty pro Českou poštu. Což si myslím, že je důležitá věc. To znamená, pošta nebude rušit pobočky, a pokud bude pobočky transformovat, tak jenom po dohodě s příslušnou obcí. Což je, myslím, taky důležitá změna oproti minulosti. Další věc, která s tím souvisí, je dopravní obslužnost. Ta je dneska v kompetenci krajů a obcí, ale vláda na dopravní obslužnost přispívá. To, co je důležité pro život na venkově, je také dostupnost zdravotní péče. Myslím si, že to je nejrozsáhlejší problém, kterému v tuto chvíli čelíme. Stárnutí specialistů, stárnutí ambulantních lékařů na venkově. Já jsem požádal ministra zdravotnictví, aby jednal s pojišťovnami. Myslím si, že jak pojišťovny, tak Ministerstvo zdravotnictví by měly finančně přispět a pomoci těm lékařům, kteří se rozhodnou v těchto obvodech vykonávat praxi. Takže opět zajištění dostupné zdravotní péče je také velmi důležité. A nejde jenom o ambulantní lékaře a specialisty ve venkovských obvodech, ale jde také o to, abychom udrželi i okresní nemocnice.
Prosím paní poslankyni, aby položila doplňující dotaz.
Já bych se ráda vyjádřila k finančním úřadům, kde tvrdíte, že jste našli kompromis. Kompromis takový, že obce musí poskytnout prostory pro zaměstnance finančních úřadů. Co se týká České pošty, to je opakovaná písnička pořád dokola. Ptám se ještě jednou ohledně zdravotní péče. Pane premiére, zda byste to mohl komentovat.
Pokud byl takovýto výrok nějaké zdravotní pojišťovny, tak musím říci, že s tím nesouhlasím. Samozřejmě že obce mohou vytvářet určité podmínky pro to, aby u nich působil lékař. Řada obcí to také dělá. Takže obce to nemohou změnit. Mohou vytvářet o něco příznivější podmínky, pokud například přispějí na investice. Může se také stát, a jsou i takové obce, které se snaží třeba přispět i na pořízení nové přístrojové techniky, kterou třeba koordinovaně potom v tom území využívá více lékařů. To nemůže být věc obcí, ale státu. A tady doufám, že se nám podaří i v parlamentu na té reformě vzdělávání dohodnout tak, abychom i z tohoto hlediska podpořili to, že bude více lékařů i pro službu a práci na venkově. Tento plán musí ministr průmyslu předložit do konce prvního pololetí letošního roku. Tento termín není možné posunout, tento termín není možné překročit, je to zásadní úkol pro ministra průmyslu, aby tento dokument do vlády do konce prvního pololetí byl předložen.
Děkuji.
Velmi jsem asi před půl rokem přivítal, kdy paní ministryně říkala, že tato možnost pracovat z domova si našla svoji pozici, protože umožňuje skloubit lépe v některých případech pracovní a rodinný život, má i své nesporné výhody pro zaměstnavatele, a že není třeba tuto činnost nějak regulovat. Z té původní fajn reakce se to o sto stupňů změnilo a můj dotaz je jednoduchý. A prosil bych specifikovat, jaké jsou v onom materiálu podmínky pro firmy, které budou regulovat práci doma. Za odpověď předem děkuji.
Děkuji panu poslanci Adolfu Beznoskovi. Interpelaci končíme.
Tento návrh obsahuje doporučení, která by měla členským státům pomoci při snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných. Ve zprávě a shrnutí pozice vlády je přímo uvedeno, že vláda považuje řešení dlouhodobé nezaměstnanosti za jednu z klíčových priorit politiky zaměstnanosti. Proto se ptám, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí neurguje projednávání sněmovního tisku 156 o hmotné nouzi a návrhu veřejné služby. Výbor pro sociální politiku ho projednával třikrát. Některé řešení se tedy už dlouho nabízí, ale bohužel je zaparkované rok a tři čtvrtě a čeká na projednání. Prosím paní ministryni, aby se mi vyjádřila k tomu, zda veřejnou službu považuje za jednu z možností řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem měl to štěstí, že ministr je přítomen, takže si dovolím interpelovat. Vážený pane ministře, jak jistě dobře víte, tak zhruba před rokem zavedlo Ministerstvo životního prostředí vyhlášku, která měla za obsah zákaz výkupu, hotovostního výkupu při výkupu kovů. Toto opatření vyvolalo velkou vlnu reakcí. Z těchto důvodů bych se vás chtěl zeptat, jestli jste tento efekt vůbec nějaký vyhodnotili. Jestli máte nějaký výsledek, z toho, jaký byl dopad jak pro města, tak pro obce, tak pro samotný sektor výkupců. Popřípadě potom, pokud mi dáte dostatečné informace, tak budu spokojen, a pokud ne, tak budu pokračovat ve svém doplňujícím dotazu.
Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Ani nevyčerpal celé dvě minuty. Pan ministr Brabec je jistě připraven.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za dotaz, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Meziročně tedy. My jsme se nejvíc báli toho, že poklesne objem, ale zůstane počet krádeží, nebo takřka zůstane, což by znamenalo, že opravdu dochází k tomu obcházení.
Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. To byla poslední dnešní odpověď na písemnou interpelaci, se kterou poslanci nevyslovili souhlas. A protože podle zákona o jednacím řádu je čas od 9 do 11 hodin vyčleněn na písemné interpelace, tak nezbývá, než že nejen skončím bod číslo 223, ale také přeruším do 11 hodin schůzi s tím, že v 11 hodin budeme pokračovat pevně zařazenými body.